Musím zmínit, že velký podíl na tomto stavu nese i současné Ministerstvo vnitra pod vedením předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Je to právě rezort Ministerstva vnitra, který by neměl podporovat sílící nenávist mezi občany a měl by tvrdě postihovat všechny formy i náznaky protiprávního jednání, zejména s politickým podtextem. Zpracovatelé této zprávy asi z důvodu zalíbení se panu ministrovi napadají naše hnutí SPD a zmiňují, že patříme mezi politické subjekty, které staví svůj program dominantně na protimuslimské, protiimigrantské a protiromské rétorice a na vyhroceném nacionalismu. Zpracovatelé zprávy se panu ministrovi Hamáčkovi chtěli, jak se říká, trefit do noty, takže ještě výrok směřovaný neprávem proti našemu hnutí uvedli do názvu zprávy, a to i přesto, že se ve zprávě cituje, že hnutí SPD není dle definice Ministerstva vnitra extremistické hnutí. To znamená, že bylo třeba si vymyslet nějaký termín, který by hnutí SPD dehonestoval, a tak se vymyslela předsudečná nenávist. To je jeden extrém ministra vnitra k jeho politické odpovědnosti k současným náladám a vyvolávaným politickým konfliktům, kdy se z pozice ministra vnitra snaží diskreditovat svoji politickou konkurenci. Jako druhý extrém ministra vnitra Jana Hamáčka zmíním jeho postoj ke kauze verbálního a fyzického napadení pana Jakla. V této souvislosti zmíním incident spočívající v potyčce poslance za TOP 09 Dominika Feriho.
Návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu zpravodajovi. Paní poslankyně Pekarová Adamová ruší svoji omluvu, protože měla omluvu do 19 hodin.
Výsledek hlasování mě nepřekvapil. Já vám tady slibuji, že se vám to nepovede ani s komunisty, ani s Tomiem, ani se socialisty schovat pod koberec. To se vám nepovede. A já se docela těším, až se budete jednou vy všichni vymlouvat z toho, jak jste dneska hlasovali, a budete říkat no, my jsme neměli úplné informace. My jsme tam dali informace naprosto přesné! A to, že neprošlo usnesení Sněmovny, aby Česká republika nestranně posoudila ten audit, je přece jasné. Ministři řekli, jak to dopadne. Tak vy jste jenom hlasovali v souladu s realitou. To je všechno.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu předsedovi klubu ODS. Já bych si ještě jednou dovolil přečíst to usnesení, které jsme schválili, to naše. A je to proto. Proto jsme tento bod dnes navrhovali a já si myslím, že to je jediná možnost.
Já nyní přečtu jednu omluvu.
Děkuji za slovo. A dokonce jsme ani nenavrhovali, protože jsme to považovali za předčasné, zvláštní usnesení.
Ale jenom chronologicky. My jsme již v červenci 2018 prezentovali analýzu, nezávislou analýzu, která hovořila o problémech premiéra vzhledem k českému zákonu proti střetu zájmů. Bylo to období, kdy zároveň mělo vstoupit v platnost finanční nařízení Evropské unie proti střetu zájmů. Dozvěděli jsme se, že je vše v pořádku. Protože z našich údajů a z údajů ze slovenského rejstříku konečných vlastníků, z analýzy, kterou jsme měli od skandinávských právníků, jakou roli hraje osoba obmyšlená, jsme měli důvodné podezření, že v budoucnu může hrozit riziko, že Česká republika vyplatí peníze v rámci dotačních programů a tyto nebudou Evropskou unií České republice uhrazeny, popřípadě budou muset být vráceny a ty peníze zaplatí český daňový poplatník. Opět nám bylo sděleno, že vše je v pořádku. Já bych teď mohl jít chronologicky, jak dlouho je tento problém na stole. To už probíhal audit Evropské komise, který se zaměřil na specifická období. Evropská komise nebyla příliš aktivní. Z tohoto důvodu by měla být stanovena finanční korekce.
Souhlasí, takže pokud netrváte na hlasování, Ivan Bartoš bude zpravodajem tohoto tisku.
Chtěl jsem jen vaším prostřednictvím tlumočit prosbu panu předsedovi Okamurovi. On tady ve své dlouhé řeči zmínil čestného předsedu mé strany a hovořil o něm jako o panu Schwanzenbergovi. Chtěl jsem ho požádat jako člena vedení Poslanecké sněmovny, jestli by si nemohl zapamatovat, že nejstarší člen z nás se jmenuje Schwarzenberg.
Zákon o střetu zájmů je jednoznačný na české straně z hlediska definice veřejného funkcionáře, zatímco finanční nařízení Evropské unie je naopak velmi vágní a obsahuje větu, že - v uvozovkách - všechny osoby zapojené do implementace politiky soudržnosti by měly předcházet střetu zájmů. To je velmi neurčitá formulace, do níž se může - v uvozovkách - vejít úplně každý, například i úředník řídicího orgánu, který bydlí v paneláku, v zatepleném domě z fondů EU. Uznejte sami, že to je samozřejmě velmi absurdní a že si zaslouží, aby Evropská komise skutečně přišla s výkladem pojmů a tyto části v oblasti implementace a střetu zájmů jednoznačně specifikovala. Dámy a pánové, já věřím, že velkou část tvrzení obsažených v návrhu zprávy se auditorům Evropské komise podaří vysvětlit. Snažila jsem se vám tady ilustrovat i některé příklady. Snažila jsem se ilustrovat celé postupy, jak to chodí. Věřím, že se ty věci všechny kolem této auditní zprávy vysvětlí ve prospěch České republiky.
Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj. Budeme pokračovat v návrhu pořadu schůze.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení členové vlády, pane předsedající. Já bych chtěl vystoupit skutečně k návrhu programu této schůze. Chtěl bych na ni navrhnout jeden bod, v rámci kterého už pravděpodobně předvystoupili zde ministři. Tento bod byl diskutován i dnes ráno na grémiu. Skrze předsedy klubů se účastnilo ČSSD i komunisté. Byli tam zástupci STAN. Myslím si, že bychom měli otevřít debatu, kde mohou vystupovat i jednotliví poslanci. Nevyužívat tu dobu, která je určená k programu jednání schůze. Takže já bych chtěl navrhnout jako první bod jednání schůze bod, který se jmenuje Stanovisko Poslanecké sněmovny k předběžnému návrhu auditu Evropské komise. Je to i název bodu, na kterém je shoda mezi opozičními stranami v Poslanecké sněmovně.
Připraví se pan kolega Kalousek.
Vážené dámy a pánové. V případě finanční škody způsobené České republice porušením českých zákonů žádáme vyvození odpovědnosti viníků." V rámci tohoto bodu bychom navrhli v podstatě bez nějaké dlouhé diskuse jednověté usnesení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem se původně domníval, že v bodu návrh programu schůze opravdu jenom padnou návrhy na pořad schůze. Paní ministryně financí nám tady říkala, že to musí být přísně expertní proces. Že bude postupováno zcela podle práva a že do toho nesmí zasahovat politici. Má to své procesní lhůty, má to svůj řád, s čímž zcela souhlasím. Tak zasahují do toho politici, nebo nezasahují? A následně po vystoupení předsedy vlády vystupují jednotliví členové vlády, jejichž úřady budou zpracovávat připomínky k předběžnému návrhu auditu, a všichni říkají, jaký je to nesmysl, jaká je to lež, jaké je to křižování a že teď to budou ti experti zpracovávat. Dámy a pánové, v mém profesním životopisu je osm let práce státního úředníka a dvacet jedna let parlamentního politika. A já tedy dobře vím, jak se chovají úředníci, když jejich ministři mají tato autoritativní veřejná prohlášení. Ne, že do toho nesmí politici zasahovat - vy už jste do toho zasáhli! Vy jste jim to vzkázali přes média a z tohoto řečniště. Jak musí napsat to oponentní stanovisko, jinak běda jim! A samozřejmě že ti úředníci se tak prostě chovají. To je docela normální a těžko jim to vyčítat, a je to tak na celém světě. Ten nátlak na tu státní správu jste učinili vy! Vy jako lidé, kteří je máte ve své jmenovací pravomoci, kteří jim píšou odměny a kteří mohou nebo nemusí vůči nim zahájit kárná řízení. Vy jste je vydírali prostřednictvím tohoto řečniště, kde jste teď vystupovali! A pak chcete dělat zcela cynicky z veřejnosti hlupáky a říkat, že ta státní správa je nezávislá. Právě proto, že vystupujete tak, jak vystupujete. Protože vy jim zamezujete v té nezávislosti. Já bych velmi rád požádal paní ministryni, aby nám vysvětlila rozpor ve svých vyjádřeních, kdy zdůraznila, jak je to ryze expertní a bez politického vlivu. Říká to celý pátek, celou sobotu. Uvědomujete si rozpory ve svých výrocích? Uvědomujete si, jak cynicky se snažíte dělat hlupáky z české veřejnosti?
Máte slovo.
Netušil jsem, že i tak ostřílený matador, jako je kolega Kalousek, jim na to také skočí.
Dobrý den dámy a pánové. To v pořádku není ani v jednom případě. Pro evropské dotace platí úplně to stejné, jen k nim navíc můžete dostat evropský audit, ale tomu se vládní většina nemůže divit. Žijeme v zemi, kde jedna firma dostane investiční pobídku a druhé české firmě vysaje všechny zaměstnance. Tohleto perpetuum mobile skutečně nemůže dlouho fungovat. Nepodporujeme vládu, a mluvím asi za většinu nezařazených poslanců, a sice z toho důvodu, že hnutí ANO a Andrej Babiš dělají sociálně demokratickou politiku, kterou lidi nechtějí, a opakovaně to ve volbách říkají. To je politika dotací - a já to přeložím jako politika příživnictví. Jak vrátit zemi lidem, kteří pracují, platí daně a vychovávají děti, a jak odbourat dotace z veřejného prostoru.
Paní poslankyně, ještě malinký moment. Máte slovo.
Dobrý den dámy a pánové. Dovolím si vás požádat o zařazení nového bodu. Ten bod by tedy byl velice jednoduchý. Odpověď ministryně práce a sociálních věcí na usnesení Poslanecké sněmovny k dofinancování sociálních služeb. To je název bodu. Tudíž tento bod, prosím, podpořte, ať se dozvíme, jak to s dofinancováním sociálních služeb bude.
Pane poslanče, máte slovo.
Tento názor se stane oficiálním výkladem, který bude čerstvě podložen zákonem Ruské federace. Protože poslanecké frakce ruské Dumy se shodly na návrhu zákona, který přizná vojákům, kteří se účastnili okupace Československa v roce 1968, status veteránů ozbrojených sil.
Jestli to tedy mají být ti, kteří nejsou s hnutím ANO spojeni a jsou členy vlády, nebo úředníci. Také zaznělo, že dotace není přece nějaký abstraktní pojem, něco, co prostě padá z nebe. To jsou přece peníze daňových poplatníků, které se pak rozdělují. Tak pokud se tohle ukáže jako pravdivé, tak je to další důkaz toho, že takové nakládání s dotačními prostředky je nezdravé, a máme stát proti němu a hledat způsob, jak se z toho vyvinit. Ano, je tady další významný pojem. Opakovaně tady zaznívalo, že by nebylo problému, kdyby si přece Agrofert pro tyto peníze daňových poplatníků nechodil. Ale střet zájmů se bohužel v tomto případě projevuje a budeme tady o něm diskutovat stále, kdykoliv se ukáže ona rostoucí křivka čerpání dotací společností Agrofert. Věc neoddiskutovatelná, jasná a nepochybně oprávněně předmět diskusí v Poslanecké sněmovně, ale také předmět diskusí i u veřejnosti. Já jsem zaznamenal, že pan ministr Brabec říkal, že je naštvaný. Neberu mu nijak jeho právo cítit se naštvaný, ale zároveň řeknu, že jsem také naštvaný. Jsem naštvaný na to, jaké nástroje, jaké polopravdy, jaké manipulace používá pan premiér, když se brání, protože to deklasuje nejenom jeho, ale deklasuje to i Českou republiku. A jsem naštvaný, že se znovu Česká republika stává ostudou, ostudným státem Evropské unie, protože si prostě nejsme schopni poradit se střetem zájmů, ve kterém se ocitá premiér této země.
To byla zatím poslední přihláška. Nebyla.
Děkuji za slovo. Myslím, že bychom se skutečně všichni měli zamyslet. A ten příklad dotace na toastových chléb je krásně ilustrativní a měl by nám otevřít oči, že už dávno nežijeme v tržní ekonomice, ale že žijeme v dotačním socialismu, a konečně bychom s tím něco měli začít dělat. Měli bychom přestat pouze soutěžit v tom, do jaké míry vyčerpáme peníze z Evropské unie, i když je to samozřejmě národním zájmem vyčerpat co nejvíce peněz, které jsme tam předtím poslali, ale konečně by měl být zájem a priorita politiků i přemýšlet o tom, na co dotace budou směřovat. Já obecně považuji dotace za zlo, pokud se nebavíme například o dotacích na infrastrukturu pro malé vesnice. Chápu, že ze standardního rozpočtu malé obce není možné rekonstruovat například kanalizaci, ale to už v České republice dávno neplatí. Dneska jsme se posunuli z dotací na infrastrukturu, z dotací pro malé obce na dotování největších a nejbohatších podnikatelů v České republice a to zkrátka normální není. A to ještě tomu jednomu z největších? Žijeme v absurdní době, kdy, jak říkám, o úspěchu podnikatele nerozhoduje to, jestli dokáže uspokojit svého zákazníka co možná nejnižší cenou a nejlepšími službami, ale o úspěchu v podnikání rozhoduje to, zda ten člověk dokáže sepsat bezvadně žádost o evropskou dotaci nebo má nějaké kámoše, kteří mu ji sepíší a na úřadě protlačí. To je absurdní, pokřivené prostředí. To nemá s tržní ekonomikou, s normálním standardním podnikáním nic společného. To je cesta, jak tu vytvářet rovnější mezi rovnými. To je cesta, jak tu vytvářet monopoly, jak tu vytvářet subjekty podnikatelské, které budou podnikat v tom, kolik dokážou vysát ze státního rozpočtu peněz a kolik dokážou vysát od svých konkurentů, malých a středních podnikatelů. Prosím, zamysleme se nad tím na všech úrovních, na všech úrovních přemýšlejme a usilujme o to, aby pokud mají dotace existovat, aby existovaly dotace pouze pro veřejný sektor, pro infrastrukturu, pro vybavení škol, pro vybavení nemocnic, a odmítněme a zrušme dotace pro podnikání, protože dotace na soukromé podnikání je to největší zlo, které plodí korupci, které plodí nefér soutěž a které nás dostává stále více k tomu dotačnímu socialismu.
Děkuji.
Jen drobnou poznámku k návrhu usnesení, které přednesl tady pan předseda Faltýnek. On nám tady vlastně říká: No ano, on pan předseda Babiš, on byl takový vykuk, který vysával ty dotace mimo zákon, a já jsem mu v tom jako významný člen vedení Agrofertu pomáhal. Ale prosím vás, dámy a pánové, takových vykuků tady bylo a nikdo je neřeší. Možná že z jeho pohledu je to celkem logická žádost. Má jednu základní slabinu. Ale mezi nimi a panem předsedou Babišem je jeden zásadní rozdíl - nikdo z nich se nestal předsedou vlády České republiky. Jenom ten jeden podvodník se stal předsedou vlády České republiky. A to nás samozřejmě jako Poslaneckou sněmovnu musí zásadním způsobem zajímat, protože ten člověk nás reprezentuje po celém světě. Ti ostatní podvodníci, kterých byla jistě celá řada, dělají ostudu sami sobě. Ale tenhle jeden podvodník dělá ostudu České republice, české vládě a Poslanecké sněmovně. A proto se tím Poslanecká sněmovna musí zabývat.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Všeobecnou rozpravu končím. S přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek.
Dovoluji si požádat o přestávku v délce trvání 30 minut na poradu klubu.
Vyhlašuji tedy přestávku na poradu klubu Pirátů.
Nyní návrh na zařazení nového bodu. Nikdo ten bod nezpochybnil, nepadlo veto proti tomu bodu. Nikdo nezpochybnil postup předsedajícího, takže jsem tak nechal hlasovat. Pokud zpochybňujete postup předsedajícího, prosím, navrhněte to a já o tom nechám hlasovat. Pan poslanec Marek Benda.
Má se hlasovat o zařazení bodu a pak teprve o případném čase, na kdy má být zařazen. Jenom si to řekněme a příště to nedělejme.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Tento bod nebyl zařazen, nebudeme tedy rozhodovat ani o jeho pevném zařazení. Nyní je tady návrh paní poslankyně Pekarové Adamové a ten se jmenuje Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme se tedy zabývat tou situací pod jiným bodem v pátek. Nyní pan poslanec Marian Jurečka - Vyjádření nesouhlasu s postojem ruské Dumy. S přednostním právem předseda klubu sociální demokracie.
To znamená, že by to nebylo ve středu, ale prostě někdy jindy po jednání toho výboru.
Ano, děkuji.
Já mám prosbu na pana předsedu a případně na vedení Poslanecké sněmovny. Tu zahraniční výbor, tu bezpečnostní svolávají jednání výboru ve sněmovním týdnu. Podle mě je to nepřijatelné. Na to jsou jiné týdny. Nedělejte to. To za prvé. Za druhé k tomu bodu.
Děkuji. Já mám zdvořilou prosbu ke kolegům ze sociální demokracie. Dnešní den by měl být vyhrazen jednomu zvlášť fatálnímu tématu. Ale mám velkou prosbu. Nepřenášejme tyto poznatky do parlamentních procesů v České republice.
Pane předsedo, máte slovo.
Já už nechci reagovat k tématu, k věcnosti toho návrhu, ale spíše k tomu, že přece výbory se scházejí podle potřeby.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já myslím, že ta věc je úplně jasná. My nechceme nic jiného, než aby Sněmovna podpořila stanovisko ministra zahraničí, ministra za stále ještě sociální demokracii.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 441: z přítomných 185 pro 161 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat.